Na příští rok je odhadováno téměř nulové fiskální úsilí. Z hlediska nastavení ale spíše vnímáme tuto fiskální politiku jako neutrální. Někteří poslanci dokonce diskutovali, že není dodržen plán snižování schodku státního rozpočtu. Pořád slyším, a to ještě musím prosím říci a budu už směřovat ke konci, že navyšujeme počty státních úředníků.
Vydržme to ještě tu chvilku.
Kdo jsou noví zaměstnanci veřejného sektoru. Jinak jsou to zaměstnanci v regionálním školství, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání a zaměstnanci v oblasti EU a finančních mechanismů. To je ten rozdíl, žádných 60 tisíc. A řekněme tedy učitelům, že je nepotřebujeme, řekněme to ozbrojeným složkám. Jsou to pedagogové v regionálním školství, nepedagogové, příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci z povolání. Toto vyplývá ze státního rozpočtu. Protože se neustále zaměňuje pojem jako úředníci - státní zaměstnanci. Musím se také velice stručně ohradit proti tomu, že bychom nedělali vůbec nic v oblasti důchodové reformy. Nicméně naše vláda se dohodla, že uzavře - byla konečně podepsána smlouva s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, aby nezávisle na poradním orgánu paní ministryně Maláčové provedla nezávislou analýzu českého penzijního systému a doporučila reformní kroky. Já myslím, že bavit se o tom, jestli tady byl nějaký pokus o důchodovou reformu, nemá smysl. O tom jsme si říkali mnohokrát. Je potřeba si uvědomit a tak jsme nastavovali investice i s panem ministrem i s ostatními ministry, že jsme za vrcholem konjunktury. Dlouhodobě trápí naši ekonomiku nedostatek pracovních sil. Poslední větu. To je pro mě pochvala a jasná známka toho, že rozpočet, který připravila tato vláda, je vyvážený.
Dámy a pánové, neobávejte se, já nejdu reagovat na paní ministryni. Tuhle polemiku, kterou tady vedeme dnes, vedeme již několik týdnů, určitě ji povedeme několik dalších týdnů a já už nechci zdržovat. Paní předsedkyně rozpočtového výboru, pan kancléř si sám netroufne, ale když ho podpoříte a obrátíte se spolu na paní ministryni, že by získali zaměstnanci Poslanecké sněmovny nějakou odměnu, tak jsem přesvědčen, že by to byl velmi efektivní výdaj a že si to ti zaměstnanci zaslouží.
Pan prezident prostě zapomněl na ekonomickou teorii, zapomněl na své vzdělání, zapomněl na své dřívější výroky a poučování sociálních demokratů, že v době růstu se hospodaří vyrovnaně nebo přebytkově, a prostě pochválil svého nejbližšího politického spojence, nebo propadl kouzlu paní ministryně financí, jak také v médiích naznačoval. Ten rozpočet já samozřejmě považuji za špatný. Není to jenom kvůli deficitu, který by podle mého názoru opravdu neměl existovat. Tak oproti roku 2014 má vláda na to přerozdělování více jak 300 mld. korun navíc. Já si myslím, že stát by tak velký být neměl, že by měl být mnohem menší. A ještě bych dokázal připustit to, že k tomuto zvýšení došlo za cenu toho, že se zlepšila kvalita života v České republice, že veřejný sektor - stát poskytuje dramaticky lepší veřejné služby svým daňovým poplatníkům, od kterých ty peníze navíc bere. Už to tady několikrát zaznělo. Ten neblahý trend mandatorních výdajů pokračuje. Já vám řeknu jedno číslo. Ale o jedno se s vámi vsadím. Ten ekonomický růst jí takto dovoluje se chovat, dovoluje jí připravovat takové rozpočtové zmetky, ale velmi bych se obával toho, až jednou ta vlna dojde, až narazíme na mělčinu, až narazíme na břeh, tak jenom varuji před tím, abychom se na té mělčině díky špatnému hospodaření paní ministryně neutopili.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.
částka roste, a mě by zajímalo, kolik je na toto tedy alokováno pro příští rok. Protože vláda nedělá vůbec nic v tomto ohledu. My navrhujeme, aby státní zástupci měli hmotnou odpovědnost za svá rozhodnutí a časově omezený mandát. A já tady mám graf , podíl zproštění občanů na pravomocně vyřízených fyzických osobách u soudů. Ale to číslo dramaticky roste u vyšších stupňů. Do toho ještě navyšujete dávky nepřizpůsobivým. A já se ptám na konkrétně tento úsek státního rozpočtu. Stav se bude ještě zhoršovat evidentně tím pádem. U odpovědné vlády by se tato položka měla snižovat. Proto se na to ptám tady v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu. Protože to je tedy velmi špatný přístup. A znova opakuji, že hnutí SPD na to má jasné názory, takže my v žádném případě nepodpoříme větší neodpovědnost státních zástupců, my naopak podpoříme pouze návrhy, které budou směřovat k větší přímé odpovědnosti. A já se ptám, co vláda hodlá s touto položkou udělat, aby ta položka nenarůstala, naopak, aby markantně klesala. Ne že tam mají neomluvené hodiny. Participují zde Česká správa sociální zabezpečení a její regionální pobočky. To se týká pojistných dávek. Úřad práce a jeho územní pracoviště. To se týká nepojistných dávek. Neexistuje propojený systém sdílení informací. To znamená, ti, co zneužívají dávky, mohou všechny systémy kombinovat. A je obtížně zjistitelné a neexistují efektivní kontrolní mechanismy. Vy to tolerujete. Mnohdy až o dvě třetiny za posledních deset let. Vytvářejí se tam ghetta. To znamená podmínění čerpání jakékoliv dávky právě tím, že je tam ta řádná péče o tyto děti. Týká se to i dávky na pěstounskou péči a tak dále, včetně kontroly. Samozřejmě primární je pravidelná školní docházka.
Jinak máme před sebou hlasování, kde se nám sešly tři návrhy usnesení. Pak přišel návrh usnesení od pana kolegy Kalouska, který ho tady také zdůvodnil, a tím posledním návrhem usnesení je návrh usnesení pana kolegy Klause. Takže já bych navrhla proceduru, že bychom hlasovali nejdříve o protinávrzích, tak jak byly předloženy, to znamená nejdříve pan kolega Kalousek a jeho usnesení. Pokud nebude přijato, návrh usnesení pana kolegy Klause, pokud nebude přijato, tak budeme hlasovat o usnesení, které navrhuje rozpočtový výbor. Toto je můj návrh procedury hlasování.
Tak já o tomto vašem návrhu nechám hlasovat.
Ano, děkuji. Takže nejprve bychom hlasovali o návrhu usnesení pana kolegy Kalouska, které zní: "Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020 s následujícím doporučením: Toto je celý návrh usnesení.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, návrh usnesení nebyl schválen.
Další přednesený návrh usnesení zní:
Návrh usnesení nebyl schválen. Já tedy zahajuji hlasování. Návrh usnesení byl schválen. Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, a já končím první čtení tohoto tisku. Přistoupíme k dalšímu bodu jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova. Prosím o klid v jednacím sále! Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Dobrý podvečer, vážení kolegové. Pozměňovací návrh zkracuje tu lhůtu pro implementaci ze tří let, které navrhla původně vláda, na dva roky a na výboru to podpořilo Ministerstvo vnitra.
Nyní tedy poprosím poslance o klid, aby se mohli... Ještě nehlasujeme, pane poslanče, ale registruji váš návrh, že se pak chcete odhlásit. Tak, nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance a je to poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. A já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby paní poslankyně nás nemusela překřikovat!
Nemáme tedy důvod hlasovat ani pro závěrečný účet jednoho z toho roku, který tento trend vykazuje. Teď projednáváme státní závěrečný účet za rok 2018, ale trend, před kterým varuje kontrolní výbor svým usnesením, trend, před kterým varuje i stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, je trendem i letošního roku a je trendem i rozpočtu, který předkládá tato vláda na příští rok. Proto i do toho dalšího bodu, tedy návrhu státního rozpočtu na rok 2020, prosím mějme na paměti onu větu z usnesení kontrolního výboru: "Rozpočtová politika vlády snižuje odolnost státního rozpočtu vůči možnému budoucímu ochlazení ekonomiky."
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já nechci diskutovat přímo ke státnímu závěrečnému účtu.
Do obecné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já bych se chtěl nejprve vypořádat s tím tvrzením o tom, že ty příjmy rozpočtu rostou díky kontrolnímu hlášení a EET. Co je skutečný zdroj toho státního rozpočtu, je výběr daně z příjmu fyzických osob a výběr sociálního pojištění, tedy důchodového pojištění. Tam roste výběr více, než plánovala vláda. Takže nárůst výběru daně z příjmu fyzických osob je téměř třikrát vyšší než nárůst DPH. A zatímco u výběru daně z příjmu fyzických osob a důchodového pojištění ty příjmy rostly nad plán, u DPH to bylo pod plán. Takže tvrdit, že je to díky kontrolnímu hlášení a EET, je bohapustá lež. Vybrali jste o 2 miliardy na DPH méně, než kolik jste plánovali. Tolik k tomuto tvrzení. Takže ono je sice moc hezké, když si do rozpočtu napíšete, jak moc budete investovat, ale když potom realizujete jenom dvě třetiny těchto investic, tak prostě ty výsledky nejsou. Na to upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Ano, je tam mírné zlepšení proti roku 2017, který byl ale extrémně špatný. Místo toho jste z toho udělali běžný příjem rozpočtu. Ještě jste si na to schválili speciální zákon, aby to byl skutečně běžný příjem rozpočtu, a zapojili jste to do rozpočtu. Myslel jsem to jako rétorickou figuru. To je opět z té zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a to je to, kam vede vaše rozpočtová politika, která činí ty celé rozpočty závislé právě na dani z příjmu fyzických osob a na výběru důchodového pojištění. A právě tato daň, respektive tyto odvody jsou nejvíce závislé na hospodářském cyklu.
Tak pokud začnu, na straně 13 toho stanoviska se vyjadřuje Nejvyšší kontrolní úřad k určitým nedostatkům rozpočtového systému. Systém rozpočtování by podle NKÚ měl být více zaměřen na sestavování rozpočtu jednotlivých výdajových položek, aby nedocházelo k výraznému nedočerpání konečných rozpočtů a růstu nároků z nespotřebovaných výdajů. Při sestavování státního rozpočtu by se měla brát v úvahu možnost zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, které významnou měrou zvyšují konečný rozpočet. Zákon o státním rozpočtu tak ztrácí na svém významu.
Pan předseda Michálek. O rozklikávacím rozpočtu jsme se bavili v souvislosti se Státní pokladnou. Spolupracujeme na tom s jednotlivými rezorty, ten přehled tam máme. Na koaliční radě tento problém řešíme, máme to samozřejmě i ve vládním prohlášení.
Vzhledem k tomu, že není zájem o závěrečné slovo od paní zpravodajky, nezačnu podrobnou rozpravu ani neudělím přednostní právo panu předsedovi Michálkovi z jednoho prostého důvodu, protože se očekává vystoupení prezidenta republiky, a přeruším na několik minut schůzi do desáté hodiny.
Děkuji také za přesné dodržení času.
Já mám před sebou ten návrh rozpočtu. A u PGRLF já jenom říkám, že má dál sloužit na pomoc a podporu úroků z úvěrů a případně na řešení krizových situací.
Prosím, máte slovo. Nyní přečtu jednu omluvu.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, SPD nepodpoří státní rozpočet, který dále zadlužuje příští generace. Přestože uvedený návrh rozpočtu počítá oproti letošnímu roku s vyššími daňovými příjmy o astronomických 113 miliard korun, není vláda schopna ušetřit ani korunu a počítá s deficitem ve výši 40 miliard korun, to navíc v době poměrně značného hospodářského růstu. Považuji za alarmující nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblasti neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády. Vláda také počítá s náborem téměř 6 tisíc nových státních zaměstnanců. Zhruba polovina z nich má zaplnit místa takzvaných asistentů pedagoga kvůli nesmyslné inkluzi ve školství. Těchto asistentů si už inkluze doposud vyžádala 21 tisíc. Náklady na inkluzivní vzdělávání tak raketově rostou na úkor likvidace daleko efektivnějšího speciálního školství. Za posledních šest let se zvýšil počet státních zaměstnanců téměř o 50 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 35 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně 9 nových státních úřadů a institucí. Budu tišší. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Vláda i nadále pokračuje ve zcela špatné sociální politice státu, jelikož se dávky hmotné nouze vyplácí nejen potřebným, ale také lidem štítícím se práce. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Přibylo i lidí, kteří v těchto lokalitách bydlí. Místo 80 tisíc jich je nyní více než 115 tisíc. Situace se ve srovnání s údaji ze zpráv z předchozích let nezměnila a stav se tak nezlepšuje ani v době ekonomického růstu. Hnutí SPD prosazuje zásadní adresnost výplat sociálních dávek tak, aby je dostávali pouze lidé s pracovní historií, invalidé a jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně starají, a nikoliv nepřizpůsobiví občané, kteří nikdy nepracovali, a to přesto, že dlouhodobě pracovat mohou, ale přitom nechtějí. Česká republika se podle ekonomů stává jednou z nejdražších zemí Evropy pro své obyvatele. Za české platy si koupíme mnohem méně věcí než lidé v okolních státech na západ od nás. Máme mnohem dražší například byty, elektřinu, vodu nebo jídlo. Odborníci navíc očekávají, že situace se bude dále zhoršovat. Lidem tak zbývá v peněžence stále méně peněz. Aktuálně chybí jenom v Praze přes 20 tisíc bytů. Přispívá k tomu i měnová politika České národní banky, která navíc zvyšuje úrokové sazby, které se dále promítají do zdražení hypotečních úvěrů. Vše je důsledkem špatné hospodářské politiky dosavadních probruselských vlád, včetně současné vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Dlouhodobě upozorňujeme na příliš velké marže nadnárodních koncernů, které navíc odvádějí své zisky a dividendy do svých mateřských zemí. Nadnárodní koncerny šetří na mzdách a náš stát pak často lidem doplácí základní životní úroveň pomocí sociálních dávek. Je to koloniální systém, vykořisťující naši zem.
Dvě miliardy má být příjem z digitální daně, která ještě nešla ani na vládu. Já nevím, kdo tohle považuje za realistické. Takže teď si vláda vylepší výsledek hospodaření za tento rok, ale příští rok bych rozhodně nebyl tak optimistický. Dneska se handrkujeme o to, jaké budou kapitálové výdaje, ale ve skutečnosti to, co bude napsáno v rozpočtu, je marginální ve vztahu k tomu, co bude skutečně realizováno. Jak jsem zmiňoval u debaty o závěrečném účtu za rok 2018, v roce 2018 se podařilo vyčerpat pouze dvě třetiny kapitálových výdajů. Stejně tak se obáváme, že podobně problémy hrozí u investic do vědy a výzkumu. A tam zase, na papíře to dobře vypadá, plánuje se velké navýšení, ale nevíme, jestli se bude konat i v praxi. Už proto, že vláda nenachystala žádné rezervy na krizi a jsme připraveni na krizi hůř než v roce 2008, rozhodně podpoříme vrácení tohoto rozpočtu k přepracování. Podporujeme snížení schodku a podporujeme zvýšení kapitálových výdajů. A naše země to potřebuje. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji a prosím nyní do rozpravy pana poslance Bauera, připraví se pan poslanec Dolejš.
A spontánně se mi vybavila moje oblíbená kniha - Milan Kundera mi promine - Nesnesitelná lehkost bytí. Je alarmující, s jakou lehkostí se vezete na vlně nebývalého ekonomického růstu, a přitom podle mého názoru jednoznačně nemyslíte na horší časy, a už vůbec nemyslíte na zadní vrátka. Tím největším je stárnutí obyvatelstva, nepříznivý demografický vývoj a s tím související dlouhodobě neudržitelný penzijní systém. Nerozumím tomu, s jakou lehkostí tady zástupci koaličních stran sdělují nám a všem daňovým poplatníkům, že návrh státního rozpočtu se 40miliardovou sekyrou je v době mimořádného ekonomického růstu dobrým rozpočtem. To tady zaznělo dneska několikrát. Nebo velmi dobrým rozpočtem, což tady také zaznělo. Nebo vyváženým rozpočtem. Já se ptám, co to je za ekonomický nesmysl. Že bohatství země nevzniká někde na ministerstvu, že ho nevytváří úředníci. A proto nerozumím tomu, s jakou lehkostí přehlížíte stav, kdy průměrné mzdy v soukromém sektoru jsou nižší než v sektoru státním, jinými slovy, že ti, kteří financují stát a jeho aparát, mají v průměru nižší mzdy než ten erár samotný. Víte, já jsem zažil na půdě této Poslanecké sněmovny opravdu bouřlivé debaty nad povodňovými rozpočty v době, kdy nemalá část naší země byla významně poškozena povodněmi. A také jsem zažil bouřlivé debaty v této velectěné Sněmovně nad státním rozpočtem v době ekonomické krize. Proto je pro mě neuvěřitelné, s jakou nesnesitelnou lehkostí tady o této složité době, jak jsem to dnes poslouchal, někteří politici hovoří. S jakým patentem na rozum a knížecími radami tuto složitou tehdejší dobu hodnotí, aniž by o tom měli elementární znalosti. Vláda by měla dělat pravý opak. Měla by se z této minulosti a složitých dob poučit a dokázat předvídat. Aniž bych to naší zemi opravdu přál, tak horší časy prostě dříve nebo později do naší země přijdou. Poslední věc. Je to nárůst o skoro 50 mld. oproti tomu předešlému roku. Plyne z toho jediné. Pokud nenastane nějaká razantnější změna, tento sociální kolos nebude brzy možné ufinancovat nebo zaplatit. Závěrem jen, že dobré změny, které přehodí kormidlo vládní politiky směrem k budoucnosti, si myslím, že vám, vážená vládo, významně nejdou. Možná máte oproti jiným vládám lepší marketing, ale vládnete špatně a předložený návrh rozpočtu je toho důkazem. Mimo jiné i z těchto důvodů já tento návrh státního rozpočtu rozhodně nepodpořím. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
A tady si myslím, že je to zbytečné. První čtení státního rozpočtu není o kapitolních jednotlivostech, ale přesto mi dovolte, abych uvedl několik skutečností. Rozhodně jsem však nikdy nekritizoval, a dokonce ani tady z poslaneckých lavic nepadala kritika na toho, kdo ten rozpočet v té první podobě připravil.